A překvapuje mě, že je dneska konec října, prakticky za dva měsíce by to mělo být a nikdo nic neví.
Chtěl bych říct, že ano, rozpočet ministerstva je nižší, ale o výdaje, které nebudeme muset mít. Nebudu ze státního rozpočtu nakupovat zbytečné vakcíny, nebudu je likvidovat, o to jsem mohl snížit tu částku výdajů. Tyto výdaje prostě nebudou. Na druhé straně se snížila částka příjmů, protože jsme postavili opravdu reálně to, kolik chceme a musíme lidí naočkovat. Podívejme se, jak to dopadlo v Rakousku a co je výsledek zavedeného povinného očkování v Rakousku. Dobře že jsme to neudělali. Také jsme rozhodně řekli, že pandemický zákon bude něco, co nebude potřeba, že ho máme pouze v rezervě, a také jsme to splnili. Tak to vychází z těch čísel.
Děkuji za slovo. A ohledně té letecké záchranné služby. A jediné, co se nepovedlo, je ta letecká záchranná služba. Musím říct, že se to řešilo, bude o tom mluvit určitě Jirka Mašek, mnohokrát. A co mně na tom nejvíce vadí, že když to jednání probíhalo na vládě, kde tedy bylo už rozhodnutí ministra zdravotnictví - ano, Karlovarský kraj nemá pokrytí, ministr obrany také souhlasil, tak to stálo jenom na náčelníkovi Generálního štábu, který řekl, že nemá lidi a že se to z Bechyně do Karlovarského kraje nepřemístí. Já to prostě považuji za velmi špatné.
Další v pořadí pan poslanec Mašek, připraví se pan ministr Stanjura. Děkuji pěkně.
Ale není důvod, aby tam byla ukončena letecká záchranná služba z důvodu potenciální investice do gigafactory. A druhá věc - pro pana poslance Maška, vaším prostřednictvím. To nebyla kritika, i pan ministr Válek říkal, že to bylo všude v Evropě.
Obě dvě vlády vládly v letech, kdy Česká republika s výjimkou covidového roku 2020 zažívala léta nepřetržitého hospodářského růstu. Mně osobně by stačila jedna setina, jediné procento. Jak vysoká by byla výše rozpočtových přebytků, které by se v tuto chvíli tak hodily na úhradu nákladů spojených s válečným konfliktem, nákladů spojených s energetickou krizí a nákladů spojených s eliminací pádivé inflace? Při pouhém jednom procentu uskladnění úrody v sedmi letech tučných by se výše každoročních rozpočtových přebytků pohybovala v intervalu přibližně od 43 miliard do 61 miliard korun, což znamená, že v celkovém souhrnu za dvě funkční období předchozích vlád by výše kumulovaného přebytku dosáhla téměř 420 miliard korun, při dvouprocentním přebytku by pak činila 840 miliard korun. Minulé vlády však bohužel místo toho, aby v letech tučných slovy Josefa plnily sýpky a sklady a spořily tak na léta hubená, sklizenou úrodu projedly. Ba co více, zadlužily nás na další období. Celková výše vytvořeného deficitu tak dosáhla za sledované osmileté období celkové kumulované hodnoty téměř 900 miliard korun. A to podotýkám bez nutného diskontování, respektive započtení inflace. Částka téměř 900 miliard korun deficitu státního rozpočtu zároveň dokazuje, že není pravda, že v letech 2014 až 2021 došlo ke snížení zadlužení. To, co zde slýchávám, jak předchozí vlády snížily dluh státního rozpočtu, se netýká dluhu absolutního, ale dluhu relativního, což je poměr dluhu k hrubému domácímu produktu. Zatímco absolutní dluh v tučných letech rostl, relativní dluh se snižoval pouze z důvodu rychlejšího růstu hrubého domácího produktu než zmíněného dluhu. Navíc dodávám, že z pohledu růstu HDP se předchozí vlády vezly na vlně celoevropského a celosvětového hospodářského růstu, ke kterému buď vůbec nepřispěly, anebo přispěly zcela zanedbatelně. Zatímco však keynesiánská hospodářská politika doporučuje rozpočtové deficity v době recese, v dobách ekonomického růstu jednoznačně vyžaduje tvorbu rozpočtových přebytků. Na tuto povinnost však předchozí vlády zcela zapomněly. Současné problémy vlády při sestavování státního rozpočtu tak naráží na nerespektování jednoho ze základních a důležitých postulátů teorie hospodářské politiky ze strany předchozích vlád.
Načtu ještě došlou omluvu od paní poslankyně Věry Kovářové. A vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do obecné rozpravy, skutečně není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. A požádám pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo?
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že z úst členů vlády zazněly jasné argumenty pro to, abych ještě jednou zopakoval jménem vlády České republiky žádost o to, abyste dnes v prvém čtení schválili základní parametry státního rozpočtu na příští rok.
Také děkuji. Má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Ještě zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.
Já jsem ho zde četl na samém začátku, takže teď mi dovolte, abych ho znovu nečetl celý, ale řeknu to nejdůležitější.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já tedy konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Já bych zpochybnila hlasování, protože mně nefungoval přístroj.
Ano, vnímám, ukončuji, prosím, odhlašuji všechny. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. Zahájila jsem hlasování o námitce.
On o tom mluvil poměrně výrazně a plamenně někdy po 13. hodině. Připomenu usnesení Sněmovny z března 2017, kde jsme vyzývali vládu, aby zahájila projekt vysokorychlostních tratí. O téhle věci možná řada z nás slyší úplně poprvé včetně mě a je to pravda, protože Státní fond dopravní infrastruktury zatím nikdy dluhopisy nevydával, ani nemohl, protože nemá na to posvěcení ze zákona, to zákonné posvěcení. A tady upozorňuji, mám první velký otazník, a budu rád, když na něj dostanu nějakou korektní odpověď. Budeme mít novelizovaný zákon o SFDI tak, aby mohl ty dluhopisy začít vydávat? To je první riziko, na které upozorňuji, že asi to zkrátka do konce roku nestihneme. Sám jsem u těch jednání s EIB byl, přiznám se, že jim fandím, že je to dobrý nástroj. Je to například velká investiční akce v Pardubickém kraji mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a Chocní a tak dál, a tak dál. Odpověď byla prakticky nulová, nebyla zatím žádná, nevíme tedy, jaká je představa. Tak prosím, jestli nějaká je? A vidíte, může to být ilustračně zrovna severovýchodní obchvat Pardubic, na který v regionu čekáme.
Výbor nedoporučuje.
Děkuji a zahájila jsem hlasování o tomto návrhu.
Za třetí budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Aleše Juchelky pod písmenem A, je to opět zvýšení částky na mobilitu z 550 korun na částku 2 000 korun a výbor opět nedoporučuje.
Děkuji a stanovisko pana ministra? Děkuji a zahájila jsem hlasování. Tento návrh byl zamítnut.
Výbor nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat.
Výbor nedoporučuje.
Děkuji a zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Prosím.
Výbor nepřijal stanovisko, to znamená bez stanoviska.
Děkuji a já jsem zahájila hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat.
Za sedmé budeme hlasovat poslední pozměňovací návrh pod písmenem D poslance Víta Kaňkovského, který se týká výše příspěvku na mobilitu na 2 900 korun pro osobu, která využívá zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii. Stanovisko výboru: doporučující.
Děkuji a zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? A pokud se nemýlím, vypořádali jsme se tímto se všemi pozměňovacími návrhy, je to tak?
Ano, je to tak, a nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a ukončuji projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Poprosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Sice bych mohl mít velmi podrobné úvodní slovo, ale předpokládám, že další členové vlády, kolegové a kolegyně vystoupí s podrobným zdůvodněním zejména výdajů v příslušné kapitole.
Vážení členové vlády, vážené dámy a vážení pánové. To můj předřečník neřekl a myslím si, že to je důležitá informace. Nicméně myslím si, že je důležité, aby se to uchopilo koncepčně trošku jinak než dneska. Já se s tím ztotožňuji, protože z vysokoškolského prostředí pocházím, akorát by mě zajímalo, aby trošku nastínil, jakým způsobem toho chce dosáhnout, protože ono to není úplně jednoduchá záležitost. Děkuju za pozornost.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr vnitra Rakušan.
Další věc, která tady padla, byl konkrétní dotaz, kde jsou peníze na zanedbané základní registry. To je celkem logická a jednoduchá operace, takže žádný strach, na tyto peníze jsme v rozpočtu pamatovali a vláda toto schválila. To znamená, reálně na Ministerstvu vnitra dojde od příštího roku k poklesu pracovních míst o 200 cca, prosím, nechytejte mě za jednotku, to bude přesně definováno v systemizaci, kterou bude vláda teprve schvalovat, ale nejedná se o zaměstnance, kteří by měli být delimitováni. A potom asi ta debata teď o Digitální agentuře. My jsme opakovaně se zaměstnanci mluvili, pan vicepremiér Bartoš, který má pod sebou digitalizaci, měl dvě setkání, myslím jenom během posledního měsíce. Samozřejmě, jednání s odborovou organizací budou ještě pokračovat. Je přirozené, že když se chystá nějaká systémová změna, tak to určitě budí pozornost, a je správné to, že jednání probíhají, budou probíhat, a je samozřejmě logické, že odboráři k tomu nějaký postoj zaujímají. Ale prosím, nebavme se teď o tom, zda by se měl ministr vnitra prát nebo neprat za to, odkud bude řízena, neřízena digitalizace. Je tady programové prohlášení vlády, které jasně definuje funkci vicepremiéra pro digitalizaci s řídící kompetencí těchto procesů, a je logické, že k tomu potřebuje také nějaký nástroj, prostředky. To jsou asi ty nejdůležitější věci. Možná ještě jednu poznámku. Byly proplaceny přesčasové hodiny tak, jak jsou propláceny běžně za nouzový stav všem policistům, kteří přesčasové hodiny odsloužili, to je celkem jednoduchý princip, a tady společně v Poslanecké sněmovně jsme schválili odměny hasičům, primárně ale i policistům za jejich zásah v Hřensku, a to jak profesionálním, tak i dobrovolným. Tyto prostředky ve schválené výši také proplaceny byly. Tuto skupinu policistů se primárně snažíme zastabilizovat, aby v policejním sboru zůstali. Tolik asi obecně, paní kolegyně, zbytek a detail bych si nechal na výbor pro bezpečnost.
To si řekněme na rovinu. Já jsem tady porovnával skutečná čísla, ceny na burze versus to, co přinese zastropování, a to zastropování je v cenách, které si může Česká republika rozpočtově dovolit.
Děkuji. Prosím, ujměte se slova.
Paní předsedající, pane ministře, děkuji za slovo. Rozpočet vždy řečí čísel ukazuje skutečné priority vlády. A teď mi dovolte, tam, kde bychom naopak přidanou hodnotu pro naše občany viděli na první dobrou, vláda neinvestuje. To nejsou abstraktní čísla. Tito lékaři chybí konkrétním pacientům, našim spoluobčanům. To je z mého pohledu tikající bomba. Je nepochybné, že bez zvýšení objemu peněz do přípravy lékařů a sester a projektů získávání zdravotnických pracovníků z jiných zemí se bude situace nadále zhoršovat. Stárnutí populace nedostatek zdravotnických pracovníků ještě zvýrazní. Zajištění dostatečného počtu lékařů a sester pro české pacienty není ani rozpočtovou, ani faktickou prioritou vlády Petra Fialy. Ale to samozřejmě nestačí, je potřeba jít dál, což mi samo přiznalo Ministerstvo zdravotnictví v odpovědi na mou písemnou interpelaci. Napsali mi, že budou zvažovat rozšíření opatření, která již v minulosti prosadil ministr Vojtěch, ale až příští rok o tom teprve začnou dumat. A já se tady ptám, když současná vláda nebo někteří její členové říkali, že jsou už rok před volbami připraveni vládnout, že jsou připraveni, že když dnes už vlastně mají za sebou rok svého funkčního období, což už je dva roky, jak si mám poradit s tou odpovědí v tom, že až příští rok, to znamená v roce 2023, de facto po dvou letech, se začnou touto situací zabývat. Další investicí s přidanou hodnotou pro občany jsou velké investice do modernizace nemocnic. Přínosné budou rovněž investice do komplexních onkologických center v regionech. Jenže aby se tyto investice mohly zrealizovat, je potřeba mít peníze na finanční spoluúčast a DPH na projekty. Ministerstvo financí žádné peníze na DPH ovšem nedalo a nedá v tomto státním rozpočtu, který projednáváme, tudíž peníze na DPH pro nemocnice nejsou. Ptám se tedy ministra zdravotnictví nebo vlády, z čeho zaplatí třeba Fakultní nemocnice Motol DPH a spoluúčast, které budou dosahovat miliardových hodnot? Ptám se proto ministra zdravotnictví: Už jste, pane ministře, našel těch 1,7 miliardy na DPH, o které jste si psal ministrovi financí, a v dopise mu sděloval, že bez nich investice ve zdravotnictví se nepodaří? Návrh státního rozpočtu na příští rok je dalším důkazem toho, že zdravotnictví není priorita ani premiéra Petra Fialy, ani vlády a obávám se, že zdravotnictví, bohužel, a to je nejsmutnější věta mého proslovu, není prioritou ani pana ministra zdravotnictví.
Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Klára Dostálová, připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Nebudu zacházet do detailů, protože o tom už tady opravdu dlouze hovořila i moje paní kolegyně Alena Schillerová. A tady samozřejmě polemika nad tím, že na jedné straně hovoříme o šetření, a na druhé straně nám tady vznikají nové ústřední orgány státní správy, jejichž funkci by klidně mohlo vykonávat ministerstvo, a to konkrétně Ministerstvo vnitra. Současná vládní koalice na příjmové straně rozpočtu čerpá z mimořádného navýšení inkasa daní v důsledku pádivé inflace, opět jenom na připomenutí pár čísel: zvýšení DPH o více než 30 miliard korun, meziroční zvýšení daně z příjmů právnických osob ze 131 miliard na 257 miliard, tedy více než 125 miliard, meziroční navýšení daně z příjmů fyzických osob o více než 16 miliard.
Takže já jsem se teď dozvěděl z jeho vystoupení, že to, že vláda přidává málo teď na příspěvek na mobilitu, že za to může paní Schillerová, protože v minulém volebním období nesouhlasila s lidoveckým návrhem. No, mně to přijde úplně směšné. No, to je prostě profesionální argument.
Děkuji za dodržení času.
Moc děkuji, paní předsedající.
Prosím, moc prosím, platí to na nás na všechny, i na mě to platí, poslouchejme se. Nic z toho, co jste tady plamenně vyčítal mému ctěnému kolegovi Vítkovi Kaňkovskému, tady nezaznělo.
Já nevím, z jaké částky vychází pan kolega Juchelka. Ale bavme se o tom, jak to udělat komplexně. To není přece jenom příspěvek na mobilitu. My potřebujeme tady zvýšit i příspěvek na péči a také jsme se o tom tady bavili v minulém volebním období. Myslím si, že to vůči nim není úplně korektní.
Následně poslední s faktickou, paní poslankyně Markéta Balaštíková.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl na adresu pana poslance Výborného vaším prostřednictvím. Tak já bych vás poprosil, abyste analyticky hodnotili též a nenapadali naše kolegy.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuju, paní předsedající. Vážený pane kolego, kdyby vy jste nás poslouchali v únoru nebo v březnu, tak naši lidi nemuseli být v takovém hnoji, v jakém jsou.
Já už jenom opravdu dvě věty. Tak já jsem si to teď ještě ověřoval. Za dobu nouzového stavu, jak vláda slíbila, bylo za každou jednotlivou přesčasovou hodinu vyplaceno každému jednotlivému policistovi v téhle zemi 300 korun, 300 korun za jednu hodinu, jak vláda slíbila. To jsou fakta, doložitelná fakta, nezpochybnitelná fakta a jsou možná o něco silnější než nějaký pocit. Takže tohle, prosím, uvádějme také na pravou míru. To je odpověď, díky.
Než se vrátíme do obecné rozpravy a dostane slovo pan poslanec Metnar, načtu omluvu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já se vyjádřím ke kapitole Ministerstva obrany. Již není nutné zdůrazňovat, jaký význam má naše členství v Severoatlantické alianci. Když se schvaloval rozpočet pro rok 2022, měl jsem vůči němu výhrady. Také jsem navrhoval dokončení valorizace platů vojáků s ohledem na vysokou míru inflace, kterou tehdy naše vláda schválila. Modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje nabraly vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Ze struktury tohoto projednávaného rozpočtu kapitoly 307 Ministerstva obrany, významných a finančně náročných investičních výdajů na rok 2023, je z položkového seznamu zřejmé, že současná vláda logicky pokračuje v námi rozjetých akvizicích, kdy z počtu 38 těchto významných akcí navazuje na 27 námi uzavřených a v 11 případech se jedná o nové projekty. Jedná se o nárůst prostředků o více než 20 miliard korun. Nejen s ohledem na současnou bezpečnostní situaci hnutí ANO nárůst prostředků kapitoly Ministerstva obrany podporuje.
Žijeme z ruky do huby. Kdo se stará o to, jestli má sport z čeho žít, nebo ne? Jsou to jenom drobky, co dávají. Snažíme se pronájmem majetku získat co nejvíce peněz, ale patrně budeme muset sáhnout ke zdražení. Už je to hodně na hraně. Na letošní rok jsme získali od státu na provoz pouze 141 000 korun z krajského úřadu, jinak jsme nic víc nezískali. Určitě bychom se přihlásili, kdyby se vypsal program. Bojujeme, jak se dá, dusíme se, trápíme." SK Olympie Dolní Břežany: "Máme pro sebe zimní nafukovací halu. Nyní si halu téměř nemůžeme dovolit a vůbec nevíme, jestli ji budeme v zimní sezoně stavět. Dopoledne nikdo nechce a odpoledne až večer je hala plná našich mládežnických družstev. Tomáš Cvikl, předseda Squash clubu Strahov: "Budeme muset přistoupit ke zdražení jednotných sazeb. To bude nárůst o dalších 25 až 30 milionů korun. Myslím si, že to je v dnešní době škoda prodávat. Takže si myslím, že to je pro spoustu klubů a pro nás všechny likvidační.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jaroslav Bžoch, ale než mu dám slovo, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Haas. Prosím, máte slovo.
Uvedu dvě konkrétní sportoviště.